Prosím, ujměte se slova. Ještě je potřeba k hlasování. Rozumím, ještě k hlasování.
Výsledek je: přijato. Souhlasné. Zahajuji hlasování. Výsledek: přijato. Můžeme pokračovat. Výsledek: přijato. Můžeme pokračovat. Výsledek je: přijato. A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Mezitím přečtu omluvy: paní poslankyně Lenka Knechtová od 10 do 11 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec, pan ministr Vít Rakušan, od 11 hodin do 21 hodin z pracovních důvodů. Jsme u bodu číslo Předložený návrh uvede za navrhovatele pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
Jedná se opravdu o drobnou novelu, která transponuje evropskou směrnici. Tato novela obsahuje pouze dva novelizační body. Zavádí pravidlo, podle něhož povinnost poskytnout investorům sdělení klíčových informací lze splnit i tím, že jim bude poskytnuto sdělení těchto informací podle evropského nařízení o produktech s investiční složkou. Před druhým čtením projednal tento návrh zákona rozpočtový výbor, který doporučil jeho schválení bez pozměňovacích návrhů.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že zde nebyl předložen žádný pozměňovací návrh, a protože se jedná o smysluplnou úpravu, která v podstatě předchází tomu, aby nedocházelo k duplicitnímu poskytování informací, jde v podstatě o sdílení klíčových informací mezi nařízením PRIIPs a směrnici UCITS, takže zde pouze zopakuji stanovisko klubu hnutí ANO, které tuto novelu podporuje. Děkuji za pozornost.
Nikdo, tím končím obecnou rozpravu.
Rozpočet České televize na rok 2018 byl dodržen. "Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova zástupce Rady České televize, zpravodajské zprávě poslance Ing. Lubomíra Brože a po rozpravě
Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, všeobecnou rozpravu tedy končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Ani do podrobné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, proto podrobnou rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že usnesení zaznělo před malou chviličkou, již jsem zagongovala, můžeme tedy přistoupit k hlasování. A já se ptám, kdo je pro? Pane předsedo, prosím, máte slovo. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka volebního výboru, paní poslankyně Milada Voborská, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Přijal při tom usnesení, že Tak to tedy činím.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám všeobecnou rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného, všeobecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že paní zpravodajka načetla návrh usnesení, již jsem zagongovala. Kdo je proti? Děkuji a máte slovo.
Tím bych tedy ukončila svoji zprávu a doporučila Poslanecké sněmovně výroční zprávu o hospodaření k odsouhlasení.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku, všeobecnou rozpravu tedy končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Ani zde nevidím nikoho přihlášeného, podrobnou rozpravu tedy končím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? S přednostním právem se hlásí pan poslanec Benda.
Tady můžu, nechci říct být sebekritický, ale uznat směrem k sobě i to, že je tohle potřeba velmi pečlivě vydiskutovat a mít to odladěné s Asociací krajů, s těmi objednavateli, kterých se to týká. Ale poukazovalo to na problémy, o kterých veřejně mluvil, to tady můžu povědět, můj kolega Karel Havlíček, aby přesně nedošlo k tomu, jak se to stalo ve středních Čechách, kde stát nasype, investuje opravdu desítky milionů do nových tratí, a pak se v kraji, a možná nechci být konkrétní, že zrovna ve středních Čechách, může se to stát kdekoliv v republice, vymění zase jakkoliv politická reprezentace, která se rozhodne ty tratě nevyužívat, a ty peníze jsou vlastně investovány zbytečně. Tak uvidíme, jestli na něm najdeme shodu koalice i opozice a získá tady dostatečný počet hlasů. Poměrně výrazně - jsem zaznamenal - klesá jejich počet. Víte, jaké to je v jakémkoliv oboru s personalistikou, s lidskou prací, že to zkrátka je věc, kterou nezměníte za týden nebo za měsíc.
A vzhledem k tomu, že nepadl ani návrh na vrácení, ani na zamítnutí, přivolávám tedy kolegy ze sálu, protože se budeme nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu? Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán hospodářskému výboru k projednání jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Tohoto bodu se může zúčastnit prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, pan Miloslav Kala, ale pan prezident se nedostavil. Tento materiál uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
Chci jenom připomenout, že v září loňského roku Poslanecká sněmovna schválila státní závěrečný účet za rok 2021, takže toto dnešní projednávání je čistě formálního charakteru. Ale říkám, už jsme schválili jako Poslanecká sněmovna i státní závěrečný účet, takže je to opravdu formální. Za první pololetí roku 2021 skončilo hospodaření státu deficitem ve výši 265 miliard, což znamenalo zhoršení proti roku 2020 o 70 miliard. A pak si připomeňme to, co bylo ve státním závěrečném účtu.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, všeobecnou rozpravu tedy končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ptám se, kdo je pro?
Vážená paní předsedající, vážení kolegové. Volební výbor projednal tuto zprávu na své 3. schůzi dne 20. ledna 2022 a přijal toto usnesení. A i přes výpadky v příjmech pokračuje trend zvyšování tržeb ze zpravodajství ČTK. Tímto tedy doporučujeme Sněmovně ke schválení usnesení, které jsem přečetla.
Chtěla bych požádat váženou Sněmovnu o klid. Do všeobecné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, všeobecnou rozpravu tedy končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Ani do podrobné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného. Já tedy zagonguji. Návrh byl přijat. Paní zpravodajko, prosím.
Děkuji za slovo. Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2018 jako sněmovní tisk 121 byla rozeslána 19. listopadu 2022 všem poslancům. Naplňuje tak zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Byly to premiéry v souvislosti s takzvaným osmičkovým výročím, prezidentskými volbami či olympijskými hrami. Taky bych ještě ráda zmínila, že podíl premiér zůstal v roce 2018 v porovnání s předcházejícím rokem v souhrnu všech programů stabilní. A také ještě, že v porovnání s předchozími roky vzrostl podíl pořadů, které jsou vysílány v původním znění s titulky nebo v duálním jazykovém režimu. Teď bych načetla návrh usnesení:
Do všeobecné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, všeobecnou rozpravu tedy končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Vzhledem k tomu, že návrh usnesení zazněl před malinkou chvilkou, můžeme zahájit hned hlasování, již jsem zagongovala pro kolegy. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jenom několik takových nejdůležitějších věcí vypíchnu z té zprávy.
Kdo je proti? Je někdo, kdo má zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Nevidím nikoho. Tím končím podrobnou rozpravu. Nemá zájem pan ministr, pan zpravodaj rovněž ne. Tím tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji za spolupráci. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr dopravy Martin Kupka.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak zaznělo, jde především o adaptaci právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Měníme tedy zákon o dráhách tak, aby vyhovoval všem požadavkům evropské legislativy s tím, že stěžejní právní úpravu zařazenou do návrhu zákona v této souvislosti představuje návrh nového katalogu skutkových podstat přestupků postihujících jak jednání dopravce, tak provozovatele dráhy, provozovatele železniční stanice, ale také prodejce jízdních a přepravních dokladů, provozovatele cestovní kanceláře i provozovatele cestovní agentury tak, aby to opravdu odpovídalo onomu nařízení s tím, že se zároveň stanoví sankce za spáchání těchto přestupků. Návrhem zákona dochází rovněž k využití několika fakultativních ustanovení obsažených v uvedeném nařízení. Jde v tomto případě o to, aby se zbytečně nezdvojovaly nároky na řidiče trolejbusů, velmi jednoduše řečeno. Tato změna nebyla zohledněna v zákoně o inspekci práce, což se tímto krokem napravuje. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si požádat o podporu tohoto předloženého návrhu zákona.
Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Ondřej Lochman.
Jak bylo řečeno, jde tady o to, aby řidiči trolejbusů neměli - vytáhnu z toho ty podstatnější věci, které mě zaujaly v tom zákoně - aby řidiči trolejbusů neměli dvojité požadavky.
Děkuji.
Děkuji za slovo, dobré dopoledne. V tom stanovisku navážu na to, co v úvodním slově řekl ministr Martin Kupka. Je to opravdu zákon, který nepovažujeme za konfliktní, zásadní nebo zavádějící nějaké systémové změny ve světě české železnice. Doplním ještě jednu informaci. Ve svém vystoupení zmíním pouze dvě věci nebo upozorním na dvě věci. Tohle bylo poměrně velmi citlivé a emotivní téma pro odbornou, ale i laickou železničářskou veřejnost.
Myslím, že všichni víme, o čem máme hlasovat. Zahajuji hlasování o změně zpravodaje. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Paní poslankyně byla schválena jako zpravodajka výboru. A nyní tedy nastává prostor pro úvodní slovo pana vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana.
Děkuji za slovo. Jak už bylo řečeno, jedná se o návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů. Po zohlednění zaslaných připomínek byl připraven předkládaný návrh zákona. Zrušení těchto právních předpisů vede k pročištění a zpřehlednění právního řádu České republiky, kdy se v něm budou do budoucna zobrazovat pouze ty právní předpisy, které jsou pro adresáty práva skutečně relevantní. Pro zajímavost pár příkladů. Zároveň bych chtěl říci, že zrušením právního předpisu nebudou dotčeny právní vztahy, které na základě něj již dříve vznikly, tedy ani učitelky se po této právní úpravě nebudou muset žádných neblahých konsekvencí obávat. Děkuji vám za pozornost.
Také děkuji, a nyní tedy poprosím o úvodní slovo paní zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni Lucii Potůčkovou. Prosím.
Dozvěděla jsem se to zhruba před deseti minutami, tak se pokusím se s tím co nejlépe vypořádat. Právní řád České republiky obsahuje velké množství právních předpisů a vyhlášených mezinárodních smluv, přičemž nemalá část z těchto právních předpisů je již obsoletních. Adjektivem obsoletní se označuje právní norma, která je sice stále formálně platná, neboť nebyla předepsaným způsobem zrušena, avšak už se nepoužívá, nemá právní účinky. Prakticky tedy má stejné účinky, jako kdyby byla zrušena, neboť obsoletní právní norma již nemůže nikoho zavazovat, nemůže zakládat, měnit ani rušit individuální práva a povinnosti a z hlediska reálné praxe je existence těchto předpisů zcela nadbytečná. Nicméně jedním z hlavních problémů je právě skutečnost, že nelze často přesně říci, které právní předpisy jsou stále platné a které nikoliv. Pro občany, ale i pro orgány veřejné moci pak může být v některých případech velmi složité se v právních předpisech orientovat a identifikovat, kterým z právních předpisů je třeba se řídit. Je třeba zdůraznit, že pouze stát, státní moc může být garantem správnosti zdrojů informací o právní úpravě. V souvislosti s výše uvedeným byly v minulosti předloženy už tři návrhy na zrušení vybraných obsoletních správních předpisů, žádný z nich však nedospěl až k finálnímu schválení, což je myslím škoda. Vláda České republiky stanovisko, ve které mimo jiné uvedla, že probíhající práce poukázaly na existenci širokého okruhu vnitrostátních právních předpisů, které nebyly formálně zrušeny a lze je nadále považovat za platné. Řešení otázky obsoletních právních předpisů by tedy mělo být vzhledem k množství aktérů a šíři diskutované problematiky centrálně koordinováno na úrovni vlády a za úzké spolupráce všech zainteresovaných subjektů. Je možné konstatovat, že existence obsoletních právních předpisů je vnímána jako určité reziduum spletitého historického vývoje na českém území, jako problém a zátěž pro moderní právní řád 21. století.
Jsme u bodu číslo Táži se tady pana navrhovatele, zdali má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Ano, pan ministr má zájem, tak máte slovo.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
Jeho legislativní proces ale nebyl dokončen a návrh je nyní předkládán v nezměněné podobě. Návrh zákona je reakcí na technický pokrok a rozvoj informačních technologií a jejich využívání v oblasti zeměměřictví. Tyto změny je potřebné promítnout jak do definic základních pojmů, tak do vymezení zeměměřických činností a souvisejících ustanovení. Předkládaný materiál rovněž reaguje na změny v přístupu k informacím a zařazuje rozsáhlé základní geoprostorové databáze, upravené tímto zákonem, mezi otevřená data, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Jedná se o základní bázi geografických dat, státní mapy v digitální formě, ortofoto a údaje o bodových polích. Návrh zákona mění ověřování výsledků zeměměřických činností, tedy kontrolu kvality, pokud jsou vyhotoveny přímo orgánem státní správy tak, aby k tomu byla dostačující úřednická zkouška a nebylo třeba skládat zvláštní zkoušku, jakou skládají například zeměměřiči ze soukromého sektoru. Návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 13. schůzi, a to dne 5. října loňského roku, a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy označené písmenem A se týkají odložení účinnosti novely zeměměřického zákona. Vytvoření české komory zeměměřičů A2 - k tomuto pozměňovacímu návrhu zaujímám neutrální stanovisko. S tímto pozměňovacím návrhem vyslovuji souhlas. Zemědělský výbor jako výbor garanční projednal návrh zákona na své 16. schůzi, konané 13. prosince loňského roku, a přijal usnesení, kterým doporučuje Děkuji za pozornost.
Tímto tedy otevírám rozpravu, podívám se, jestli je někdo přihlášen.
Pracovali jsme na ní, myslím si, že jsme na ní v rámci zemědělského výboru odpracovali poměrně významný kus práce.
Takže se opakovat nebudu.
Ano, děkuji. Souhlasíme.
Myslím si, že vyměňovat si tady technické připomínky po další hodinu... Ono se tady stalo dobrým zvykem, že jakmile já promluvím, já si myslím, že ještě předtím, než něco sdělím, ona už se hlásí. Takže já jenom říkám, ve všem má pravdu.
Jak hlasovalo hnutí ANO? Pro zamítnutí tohoto návrhu. Nicméně my, kteří jsme v tom roce 2018 iniciovali, jsme spokojeni. Děkuji.
Pane ministře Stanjuro , kde jste byl včera, když jsem se ptala, kde máte 20 miliard na mimořádnou valorizaci důchodů, když jsem se ptala, kde máte 31 miliard, které vám chybí ve Státním fondu dopravní infrastruktury, když jsem se ptala, že vám nesedí 100 miliard na kompenzace za cenové stropy? Kde jste byl? Teď jste se vynořil, abyste se vyjádřil k úplně zbytečnému zákonu. Prostě ty zákony jsou obsoletní, nebo obsolentní, oba dva výrazy jsou použitelné, a jestli tam budou, nebo nebudou, nemá na vliv jak právního systému, tak života lidí této země vůbec žádný vliv.
A nyní tedy již pan poslanec Tomáš Kohoutek. Jsme v obecné rozpravě.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Návrh tohoto zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky i v souladu s právem Evropské unie a aktuální judikaturou, a tímto ho tedy podpoříme.
Jsme stále v obecné rozpravě a rozhlížím se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, tak tímto končím obecnou rozpravu. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jakožto výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru než garančnímu? Takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.
Jinak jenom informativně. K 1. září 2017 proběhla aktualizace rozpočtu, která byla rovněž schválena Radou Českého rozhlasu. V rámci aktualizace nedošlo ke změně celkového objemu nákladů a výnosů, pouze ke změně struktury plánovaných nákladů a výnosů.
Takže obecnou rozpravu ne, až do podrobné, dobře. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu tedy končím. Chci se zeptat pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo k všeobecné rozpravě? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné a zde se o slovo hlásí pan poslanec Foldyna. Pane poslanče, prosím.
Navrhuji usnesení, které zní: "Činnost Českého rozhlasu je pozitivní..." - s dodatkem, s dodatečným usnesením - "Poslanecká sněmovna prohlašuje, že vysílání Českého rozhlasu je politicky nevyvážené, a vyzývá Radu Českého rozhlasu, aby v této věci učinila nápravu."